Tak to se omlouvám. Měl jsem samozřejmě na mysli to, že byl přijat. Děkuji za upozornění. A nyní jak už jsem řekl, jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní zpravodajce, děkuji zástupci navrhovatelů a končím projednávání tohoto bodu. U stolku zpravodajů už je za navrhovatele paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová a také zpravodajka garančního výboru, tedy ústavně-právního výboru, paní poslankyně Helena Válková. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Přihlášeno 97 poslanců, pro 96, proti nikdo. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Děkuji. Kdo je pro? Přihlášeno 97 poslanců, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Přihlášeno 97 poslanců, pro 90, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní zpravodajce, děkuji paní ministryni, končím projednávání tohoto bodu. Končím také dopolední jednání Poslanecké sněmovny. Ještě pro pořádek konstatuji, že se koná jednání organizačního výboru.
Fakticky jde ale o zájmy mnohem větší skupiny obyvatel České republiky, které ze zahrádkářské činnosti jiných mají přímý i nepřímý prospěch. Právě o tom mimo jiné zahrádkářský zákon ve svém důsledku je. Ostatně jejich současné fungování je toho prý prokazatelným důkazem. Zahrádkáři naopak svůj zákon potřebují, potřebují ochranu a jasnou definici veřejného zájmu. Nad to si ale myslím, že úkolem politiků je vysílat také symbolická poselství. Ostatně tento trend je dobře patrný i ze zahraničí. A to nejen ve státech, které v tomto mají dlouholetou tradici, jako je Německo, Dánsko či Velká Británie, ale také v nových zahrádkářských státech, jako je například Francie či Švédsko. Zahradničení se zde mohou věnovat ti, kdo chtějí, ať již v klasických zahrádkářských koloniích, nebo v současné době ve velmi trendních komunitních zahradách. Sám jsem byl překvapen tím, jaký mají vliv na své okolí, například v jeho ochlazení a vzniku mikroklimatu či v nakládání s vodou a jejím udržením v dané lokalitě. Ale také v biodiverzitě, kterou se zde snaží udržovat, díky které místní děti neznají některé živočišné druhy pouze z knih nebo návštěv venkova. Ať jste z kterékoli politické strany či hnutí, jsem přesvědčen, že pokud zde uvedu jen zásadní argumenty pro zahradničení, a tedy podporu zákona o podpoře zahrádkářské činnosti, najdete si důvod a asi nezůstane jen u jednoho, proč zvednout ruku a dát tomuto zákonu zelenou. Zahrádkářské lokality či obecněji zahrádky jsou součástí zeleného systému měst. Jsou nedílnou součástí jejich rekreačních zelených ploch. Člení, rozdělují a doplňují jeho urbanizované plochy. Spoluvytváří zelené pohledové horizonty. Jsou jedním ze stabilizačních prvků kvalitního života ve městě. Svou multifunkčností přispívají k tvorbě městské krajiny. Častým slovním spojením v mém textu je biodiverzita, o čem tady vlastně hovořím? Jak ukazují současné studie a dokládá i praxe, tak na zcela nově založených zahrádkářských koloniích se velmi rychle domestikují vzácné či unikání druhy a daná lokalita z hlediska bohatství biodiverzity zásadně prosperuje. Tato prospěšná činnost je přitom jednou z nejdostupnějších volnočasových aktivit jak prostorově, tak dopravně, finančně či sociálně. Právě zahrádkářské osady umožňují věkově nelimitované rekreační využití, a to po celý rok. Při jejich vhodné realizaci navíc mohou vhodně zapadnout do celkového konceptu prostupného města krátkých vzdáleností. Navazují na obytné zázemí města, pěší a cyklistické trasy. V neposlední řadě potom zahrady šetří také veřejné finance, když kvalitní údržbu zeleně provádí zdarma jako svůj koníček sami obyvatelé města. Jsem přesvědčen o tom, že po tomto výčtu je otázka, proč podpořit a legislativně upravit zahrádkářskou činnost, téměř nadbytečná. Naším cílem a poselstvím by mělo být upravit postavení, veřejnou prospěšnost zahrádkářského hnutí v právním řádu České republiky a pomoci tak vytvořit předpoklady pro realizaci jeho poslání na místní i celostátní úrovni. Snad i díky jeho podpoře nebudou muset naše děti cestovat desítky kilometrů daleko, aby viděly, jak vypadá například ještěrka, ježek nebo včela. Aby se města nestala vyprahlými šedými monolity, ale aby byla narušena upravenou a užitnou zelení. Snad i díky našemu rozhodnutí se podaří lépe zadržovat vodu v městské krajině a vracet ji zpět, ochladit místní prostředí a v nejlepším případě podpořit mikroklima. Prostě podpořit zahrádky jako přirozenou součást českých měst i v budoucnu. Předkládaná legislativa, která tímto vstupuje do třetího čtení, je přitom dle mého názoru nejlépe připravenou ze všech, kterými se zde poslanci v minulosti zabývali, a také vyváženým kompromisem. Velmi pochybuji, že by bylo možné najít jiné, lepší či vyváženější znění. A i proto vás, vážení kolegové, s jistou mírou naléhavosti prosím a žádám, abyste tento zákon podpořili. Děkuji vám za pozornost a přeji nám všem budoucí města se zahrádkami a zahrádkáři.
Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Adamu Kalousovi za úvodní slovo. Otevírám rozpravu. Jako první je přihlášena paní poslankyně Jarošová, připraví se Jan Pošvář.
Vážené dámy a pánové, já jen stručně. Jenom chci říct, že jsem velmi ráda, že konečně dneska můžeme projednávat zahrádkářský zákon ve třetím čtení. Naše hnutí SPD je spolupředkladatelem této novely. Takže se jedná ještě o daleko víc lidí, nejedná se o malou skupinu lidí. Hlavním cílem této novely je upravit postavení a veřejnou prospěšnost zahrádkářského hnutí a definovat ji jako činnost veřejně prospěšnou. Já pevně věřím, že tentokrát bude mít konečně úspěch a tento návrh zákona konečně schválíme.
Já se omlouvám za využití technické. Já tady na pana kolegu - ono někdy méně je více.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci dlouho zdržovat, nicméně chci říci, že Česká strana sociálně demokratická podporuje tento poslanecký návrh zahrádkářského zákona, jehož jsem spolupředkladatelem. Já si moc vážím toho, že se podařilo zajistit tomuto zákonu cestu legislativním procesem v Poslanecké sněmovně až do tohoto třetího čtení, a pevně věřím, že stejně jako tady v Poslanecké sněmovně, tak nakonec i v Senátu tento zákon získá svou podporu. Souhlasím velmi s tím, co zde zaznělo od některých předřečníků, konkrétně s tím, o čem tady hovořil pan kolega od Pirátů. Já sám jako zastupitel a primátor Olomouce jsem musel řešit složitou situaci v okamžiku, kdy jsme byli postaveni před povinnost rozeslat zahrádkářům oznámení o ukončení jejich zahrádkářské činnosti v důsledku toho, že zahrádky musely ustoupit protipovodňovým opatřením. Ano, protipovodňová opatření v daném okamžiku byla mnohem důležitější a společensky významnější, nicméně neměl jsem úplně dobrý pocit od některých svých kolegů v radě z toho, jakým způsobem s těmito zahrádkáři jejich činnost ukončovali. Prostě oznámili ukončení, termín, do kdy musí opustit zahrádky, odstranit stavby, a prostě běžte. Snažil jsem se kolegy přesvědčit, že takto přece se to dělat nemůže. Hledali jsme cestu, jak tuto situaci řešit, a tady souhlasím s panem kolegou. Ano, je to zastupitelstvo, které ve svém územním plánu vyčlenilo plochy, které byly následně jako zahrádkářské určeny, jsou připraveny a může se s nimi pracovat. Zaznívala tady terminologie masovost, prospěšnost. Já si myslím, že to nebyl záměr zesměšňovat práci zahrádkářů. A bylo by slušností, aby za to, co do toho vložili, třeba i něco v případě nezbytné nutnosti zrušení mohli dostat. Je to určitá jistota a záruka. Nesouhlasím s tím, že zahrádkaří jenom staří. Já naprosto rozumím Občanské demokratické straně a jejímu postoji k tomuto zákonu. Takže byla to velká škoda a já věřím, že se nic podobného tomuto zákonu na jeho cestě už nestane. A děkuji všem, kteří se na něm podíleli a kteří ho v tomto třetím čtení podpoří.
Nejprve pan poslanec Dominik Feri, potom pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, máte slovo.
Paní kolegyně tu, prostřednictvím pana předsedajícího, zmiňovala rovnoprávnost. Já bych to nepojmenoval jako rovnoprávnost, ale jako spíš shodu v nějakém území. A tu shodu budeme hledat tady v Poslanecké sněmovně? Budeme tady říkat, že v té naší obci je to takto, a další srdceryvný příběh z jiné obce? Jestli tedy, že tamhle jsou zahrádky, nebo že tam vznikne něco veřejně prospěšného. Nechme to na těch obcích, neingerujme do jejich gesce, do toho, co oni sami znají nejlépe.
Prosím, máte slovo.
To chci říct jenom jednu věc, a u nich mě to překvapuje, protože nehájí zájmy těch samospráv. Většina v té obci rozhodne, jestli tam ta zahrádka bude, nebo tam nebude.
Děkuji.
Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. Kolegu Pavla Kováčika, ač se přihlásil s přednostním právem, požádám ještě o posečkání. Mám dvě faktické poznámky, a to od paní poslankyně Procházkové a od pana poslance Dominika Feriho.
Děkuji za slovo.
A toto je přesně ten příklad. Tady to je příklad. To je přímo před našima očima příklad naprosto zbytečného zákona. Opravdu musíme přijímat vlastní zákon? Zahrádkáři odvádí skvělou práci, taky si chci pořídit velmi brzy zahrádku a zahrádkařit tam, ale nepotřebuji k tomu zákon, nepotřebuji k tomu takovouhle podporu.
Nyní tedy s přednostním právem vystoupí předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.
Víte, když bych chtěl navázat na poslední faktickou pana kolegy Feriho: jenom aby se to s tou legislativní úsporností nepřehnalo, protože kde neexistují zákony, nastupuje zákon džungle. Děkuji za pozornost.
Já děkuji. My spoustu činností regulujeme zákony, řekl bych, multiplikačně a úplně zbytečně. Mimochodem podporuji houbaře, včelaře a všechny lidské činnosti, protože to k mé činnosti naprosto samozřejmě patří.
Já děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Připraví se kolega Bendl.
My se opakovaně o to snažíme s panem ministrem zemědělství a za jeho podporu mu velmi děkuji. Leden ještě neskončil. Velmi bych ho o to prosil. A myslím si, že pokud se nám podaří takto informovat klienty o složení českých potravin, pokud se nám podaří takto informovat klienty o kvalitě českých potravin, tak je to nejlepší, co pro české potraviny můžeme udělat. Proč si to myslím? A teď už vidím, jak se mně, prostřednictvím pana předsedajícího, pan předseda zemědělského výboru bude smát, ale to nevadí - ale jo, zasloužím si to, ale řeknu to. Protože on ví, že u každého svého sdělení musím zmínit víno, proto ho zmíním i tady. A my jsme naučili během poměrně krátké doby českého klienta, že moravská vína a česká vína jsou špičková, především ta bílá. Proč bych si kupoval jiné? Nikdy to nebude dokonalé. Ta snaha je nekonečná.
Pane předsedo, máte slovo.
Ta novela tady je také především z důvodu, který se tady také hodně v Poslanecké sněmovně i v mediálním prostoru diskutoval, a to je problematika dvojí kvality potravin. Dokázali jsme to téma dostat i na půdu komise a dohodli jsme z našeho podnětu a spolupráce s jinými státy, že to téma se řešit bude, a jsme dneska ve fázi implementace. Takže to je první důležitá věc, kterou je potřeba zmínit. Bude to klasifikováno jako věc, která bude v rozporu s evropskou legislativou. Je to jasný signál toho, jakým způsobem chceme i zvýšit kvalitu stravování na těchto odděleních a v nemocnicích a v budoucnu to rozšiřovat. Takže tolik k těmto záležitostem. Takže tolik k této záležitosti. A budu rád, když už přijdeme po - myslím, že roce a půl - k tomu, abychom dokázali tuto legislativu v třetím čtení přepustit také kolegům do Senátu.
Nyní vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Petr Bendl, zatím poslední přihlášený do rozpravy ve třetím čtení.
Pojďme se bavit o tom, jestli to už není překonaný relikt nějaké doby minulé. Já jsem tady té debatě nakloněný. Ale to je debata na jindy.
Děkuji, pane předsedající. Tak tady už toho padlo tolik, že bych mohl jenom poděkovat za pozornost a odejít. Krajské hygieny jsou podfinancované, krajské hygieny jsou personálně nedostatečně vybavené, je potřeba je maximálně posilovat, a děkuji ministerstvu, že se o to snaží. Podobný návrh se tady cyklicky objevoval a myslím si, že je to určitá změna chápání fungování těch kontrol. Ono to tady několikrát zaznělo. Tady my tento pozměňovací návrh nepodpoříme. To všechno jsou věci, se kterými se dá souhlasit. Já ale nemohu souhlasit s tím, aby neměl zákazník možnost výběru. Kolem Brna máme několik sýráren a tak bych mohl pokračovat a pokračovat a pokračovat. Existuje čokoláda Ajala. To je čokoláda, kterou možná znáte nebo neznáte, ale vyhrála několikrát mistrovství světa jako nejlepší čokoláda. To znamená, podporují rozvojovou zemi, což se mně velmi líbí, baťovská tradice tady pokračuje. A myslím si, že to je to, co chceme. My chceme propagovat Česko, chceme propagovat českou značku, chceme propagovat CZECH MADE, že je špičková kvalita. Proto tento pozměňovací návrh na rozdíl od toho předchozího podpoříme.
Prostě ono to není, jak vy říkáte v projevu, že se tam dá krásně projet na kole. Takže říkám, méně je více, ale zákon podporuji.
Pomáhají tak ve městech zadržovat vodu a ochlazovat i v parních letních dnech. Zeleň upevňuje duševní i fyzickou rovnováhu člověka. A neopomínejme také vliv vlastnoručně vypěstovaných potravin na zdraví. Zvlášť teď v době pandemie je zahrádka jakousi oázou klidu a bezpečnou zónou. Zákon se bude nadále vyvíjet a rozšiřovat.
Nyní pan poslanec Ivan Adamec a s přednostním právem se přihlásil Pavel Kováčik.
Děkuji. Ale jak ty problémy řešit, to už je jiná stránka věci. Tradice, masovost, prospěšnost. V tuto chvíli asi ne. Ale já se děsím té doby, kdy se tady sejde většina zástupců lidu a bude říkat, že to je důležitá laická činnost a je potřeba ji regulovat zákonem. Fakt si myslíte, že každou lidskou činnost musíme regulovat zákonem? A speciálně ty činnosti, které probíhají v samosprávných celcích? Jen tak mimochodem, padl tady Berlín. Je to pěkné. Nikdy, protože jsme rádi, že tu činnost dělají. A nedělejme si iluze, že zahrádky jako celek budou suplovat městskou zeleň, ochranné pásy, městské lesy. Je to doplňková činnost. Fakt nechápu, proč se tady vlamujeme do něčeho, co běží samo. Jediná jistota je, že všichni umřeme. To je prostě realita. A města se mění, to si řekněme také. Ale na druhé straně nechápu, proč bychom my tady měli rozhodovat, jak to mají dělat. Tady už to proběhlo několikrát. Speciální zákony... Znovu opakuji: Zahrádkářská činnost je prospěšná činnost. Ale je to jedna z mnoha činností lidské společnosti. Proč ne, nakonec je to dobře. Samospráva to přece moc dobře ví. Bude tady nějaký zákon, který je plný proklamací.
Dobře, děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat.
Stanovisko garančním ústavně-právním výborem v tomto ohledu přijato nebylo.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 72, přihlášeno 92 poslanců, pro 77, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.